I vládní legislativci však pochopili, že jen tak tímto směrem to nepůjde, protože v případě veřejné podpory je to přesně opačně. Podpora je zakázána, pouze ve specifických případech po notifikaci ze strany Evropské komise může být povolena. S touto výhradou a zjevně až po obřím nátlaku podepsal dva dny před Silvestrem bývalý předseda ERÚ pan Nehoda cenové rozhodnutí, které říká, že se podpora nevyplatí, pokud by byl názor MPO mylný. A názor pana ministra Mládka byl tak mylný, že už mylnější být nemůže. Pan Gauer z Ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise totiž minulý týden poslal do České republiky jasnou zprávu: Podpora pro solární barony nemůže být ani omylem považována za existující a notifikaci z Bruselu potřebuje. Byl jsem v šoku, když jsem viděl pana Chalupu z Komory obnovitelných zdrojů v České televizi, kdy říkal: Podpora může být maximálně protiprávní, ale jasně by se měla vyplácet. Byl bych velmi rád, kdyby zde padly argumenty, jak to tedy doopravdy je.
Prosím dalšího v pořadí a tím je pan poslanec Karel Fiedler. Prosím, máte slovo.
Dobré odpoledne, kolegyně a kolegové. Tento bod navrhuji zařadit dnes odpoledne jako druhý bod po již pevně zařazeném bodu, tedy za bod, který navrhoval kolega Černoch. Je potřeba znovu připomenout, jak je poplatek na podporu obnovitelných zdrojů koncipován. A tady jsme u jádra pudla. Je to více než rozpočet celého Ministerstva dopravy na celý rok včetně Státního fondu dopravní infrastruktury. Je to například skoro pět rozpočtů Ministerstva kultury. Pan ministr Babiš pořád opakuje, jak je potřeba vybírat více daní, ale na co? Abychom tedy platili solární tunel? Navíc zjevně protiprávně? Za to bychom mohli postavit skoro tři jaderné elektrárny a mít navždycky vystaráno, levné zdroje elektřiny a stabilní ceny. Ale tady se plánuje, že by se na jadernou elektrárnu přispělo ještě jednou, opět abychom to zaplatili všichni, opět ze státního rozpočtu a opět v ceně elektřiny.
Hlasování končím. Dalším návrhem, kterým bychom se měli zabývat, je návrh paní poslankyně Havlové, ale oba body jsou zařazení nového bodu a na to je uplatněno veto. První varianta dnes v 16 hodin. Zahajuji nyní hlasování o variantě v 16 hodin. Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Dříve než dám hlasovat, všechny vás odhlásím. Poprosím, abyste se znovu všichni přihlásili svými kartami. Proti? Hlasování končím. Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. Tento návrh byl přijat. Tímto jsme vyčerpali všechny návrhy na změnu programu. A dříve než budeme pokračovat v projednávání dle schváleného programu, dovolte mi načíst další omluvy, které mi byly doručeny. Nyní přistoupíme k projednávání bodu Z pověření vlády předložený návrh uvede ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Prosím, paní ministryně, ujměte se slova.
Děkuji za slovo.
Zákon upravuje tři oblasti. Třetí oblastí je zvýšení pravomoci krajských úřadů v oblasti boje proti nelegálním provozovatelům sociálních služeb. Zde se jedná o předkladatelem navrženou lhůtu 24 hodin pro oznamovací povinnost poskytovatele sociálních služeb soudu v případě, kdy klient pobytové sociální služby projeví vážně míněný nesouhlas s pobytem v konkrétním zařízení.
Hezký dobrý večer vážené kolegyně, vážení kolegové.
Hezký podvečer, kolegyně, kolegové, děkuji za slovo. Jménem dvou klubů - sociální demokracie a ANO.
Odhlašuji vás všechny. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Návrh byl přijat.
Sliby s vámi nemají žádnou cenu.
Dobrý podvečer vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové. Řeší případy, kdy právo vybrat daň mají ve svém vnitrostátním právu zakotvené oba signatářské státy. Smlouva zajišťuje objektivní rozdělení práva na vybrání daní z příjmu mezi oba státy v případech, kdy příjmy mají zdroj na území jednoho státu a plynou příjemci se sídlem nebo bydlištěm na území státu druhého. Standardně upravuje základní formy spolupráce mezi příslušnými úřady české republiky a Íránu. Stanoví zásadu rovného nakládání se subjekty obou smluvních stran, umožňuje neformální řešení sporů vzniklých při výkladu a provádění daňové smlouvy a zajistí relevantní výměnu informací mezi příslušnými úřady obou států. Smlouva se zabývá zdaňováním všech druhů příjmů a aplikuje jako hlavní metodu vyloučení dvojího zdanění příjmu českých daňových rezidentů metodu prostého zápočtu zahraniční daně. Uzavření smlouvy nebude mít přímý dopad na státní rozpočet České republiky. Navrhuji, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vzala v úvahu zmíněné skutečnosti při projednávání této smlouvy a vyslovila souhlas s její ratifikací.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
Za třetí zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.
Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, smlouvu projednal na svém jednání rozpočtový výbor na své 25. schůzi 10. června 2015 a přijal k němu usnesení.
Důchodcům by se za to mohla zvednou penze - představte si to, 450 korun měsíčně, nikoli těch směšných 40 korun, které schválila vláda - a nám ostatním spoření na důchod. Rázem by se deficit důchodového účtu vymazal a neprojídali bychom naši budoucnost. Zaujala mě myšlenka, že vlastně dnes investicemi do dosud velmi neefektivních obnovitelných zdrojů platíme příjemnou budoucnost generacím, které na tom budou ekonomicky mnohem lépe než my. Všechny výše uvedené argumenty jsou podpůrné pro to, abychom se skutečně zamysleli, zda není čas věci uvést do normálního stavu. Brusel nám jasně sdělil, že naše podpora většiny obnovitelných zdrojů je nelegální nebo nepřiměřená, že 42 mld. korun tady ministerstvo vyplácí bez zákonné opory, ale s posvěcením premiéra a minimálně s tichým přihlížením ministra financí, který hledá, jak kde ušetřit. Věřím, že tento návrh podpoříte.
S přednostním právem pan poslanec Kalousek.
Jen malou poznámku. Já se spíš obávám, že budoucí generace nám budou docela závidět.
Takže vás žádám o podporu tohoto návrhu, aby byl zařazen za dnes pevně zařazené body.
Proto navrhuji zařazení bodu Energetická bezpečnost České republiky a její řešení vládou České republiky, a to na dnešní den za pevně zařazené body. Mám oprávněný strach, že Česká republika může najednou skokově trpět nedostatkem energie, za který si budeme moci úplně sami. Půjdu po jednotlivých zdrojích a budu se snažit vysvětlit svůj postoj. V takovém případě jsou soláry, větrníky nebo vodní elektrárny schopny pracovat na maximálně 10 % své kapacity. Česká republika by tedy přišla skoro o desetinu své výrobní kapacity a musela by ji něčím nahradit. Šlo by to jádrem, které tvoří asi pětinu naší výroby. Až do konce roku byly zhruba dvě třetiny této výroby kvůli falešným revizním zprávám a špatným svarům ohroženy. Byly de facto zastaveny a mluvilo se o nutnosti nastartovat zdroje pomocí parní lokomotivy, která se pošle do reaktoru. Akcie ČEZ jsou na mnohaletém minimu, hrozil nám reálně několik měsíců výpadek dalších cca 15 % kapacit výroby energie České republiky. Jak by se asi zachovali, kdyby k nám přes Ukrajinu přestal téct ruský plyn a Němci potřebovali sanovat výrobu svých obnovitelných zdrojů? Tedy i zde bychom přišli o velkou kapacitu. Loni navíc byly zásobníky vyprázdněny téměř do dna a i letos se rychle samy vyprazdňují. Celý podzim plnily stránky novin příběhy lidí, kteří čekali na hnědé uhlí i několik týdnů, protože prostě nebylo k dispozici. Vzhledem k tomu, že uhlí tvoří skoro 40 % českého energetického mixu, jedná se opět o ohrožení energetické bezpečnosti. Ale vláda si tu v teplíčku klidně sedí a tváří se, že se nic neděje. Děkuji za pozornost.
Děkuji a prosím dalšího v pořadí a tím je pan poslanec Martin Lank.
Ze své praxe vám sděluji, že sociální šetření považuji za jedno z nejdůležitějších, protože kontakt s uživatelem je jeden z nejdůležitějších v sociální práci. My jsme v našem zařízení začali s tímto šetřením už dávno předtím, než byl zákon o sociálních službách přijat, protože jsme se setkávali v této hluboké minulosti s tím, že příbuzní dostávali do zařízení své nejbližší pod různými pohrůžkami a i výhrůžkami. Celý adaptační proces pak byl velmi komplikovaný a končil i předčasnou smrtí uživatele. Od té doby jsme nikdy do našeho zařízení nevzali uživatele, který nechtěl nastoupit do našeho zařízení. A pokud nastoupil a chtěl odejít, tak jsme mu to umožnili. Shrnula jsem celou problematiku tohoto zákona a vyjádřila se za poslanecký klub Úsvit k jednotlivým změnám.
Prosím, máte slovo.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
TOP 09 si je vědoma toho, že zvýšení příspěvku na péči má své opodstatnění, a podporujeme je. Podobná otázka nastává i u záměru valorizovat všem, tedy ve všech stupních postižení i v obou věkových kategoriích. Nebylo by spíše vhodnější místo plošné valorizace vyhodnotit, jak odpovídá výše příspěvku v jednotlivých stupních a věkových kategoriích skutečným nákladům na zajištění sociální služby, a na základě toho navrhnout diferencovanou valorizaci? Obávám se, že přidáme všem plošně bez ohledu na skutečnou potřebnost. Možná disponují analýzou, na základě které zjistili, že je nutné valorizovat právě o 10 % ve všech stupních postižení i v obou věkových kategoriích. Ale jak říkám, ráda bych ji viděla, a proto bych si dovolila o ni z tohoto místa požádat. Za problém této vlády a sociální politiky jí prezentované považuji nesystémovost. Prosazujete zásadní změny ve financování, ale systém neměníte a neřešíte. Viz důchodová reforma, to už je takový evergreen. Žádná systémovost, neudržitelné, nepropracované, pouze rušíte a nenahrazujete funkčním systémem. Viz zákon o zaměstnanosti a zvýšení příspěvku na zaměstnávání zdravotně postižených, které jste si minulý týden prosadili formou přílepku k úplně jinému zákonu o BOZP. Opět nesystémové, bez analýz, tentokrát dokonce i bez možnosti připomínkového řízení ministerstev. A dalo by se takto pokračovat. Sociální systém musí být spravedlivý, udržitelný a nesmí se stát, že bude snadno zneužitelný. Nad změnami jsme ochotni diskutovat. Předkládaná novela však systémové změny, které by zlepšily vyplácení příspěvků na péči, zamezily zneužívání, ale i urychlily přidělování, protože to dnes trvá i v řádech měsíců, neobsahuje. Zaměřme se tedy nejen na valorizaci, ale i na změny systému, a to nejenom ty, které jsou tady ještě k tomu předkládány v oblasti neregistrovaných zařízení. Protože celá řada kulatých stolů a odborných seminářů k tomuto tématu již proběhla a čekala bych, že se to v návrhu Ministerstva práce a sociálních věcí odrazí. Když se tak nestalo, očekávám, že se k tomu dostaneme alespoň ve výborech.
Připraví se pan poslanec Vilímec.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, za TOP 09 mohu říci, že podpoříme tento návrh na navýšení příspěvku na péči o 10 %, přesto bych ráda okomentovala některé jevy. Vrátila bych se ráda do historie financování sociálních služeb. Dotací na lůžko u zřizovatelů, kterými byly obce, pak to byl účelově vázaný balíček, který byl přerozdělován přes kraje neziskovým organizacím, a dále dotace na výkon zřizovatelských funkcí, který byl přidělován krajům. V té době do této oblasti plynulo zhruba 13 mld. korun. Když se tento nemandatorní výdaj, dotace krajům, v loňském roce převáděl z rozpočtu státu do rozpočtu krajů, tak jsem přinesla pozměňovací návrh, aby bylo toto převedení na kraje posunuto ještě v čase o dva roky, abychom se mohli bavit o systémové změně financování sociálních služeb. Každý rok, každý rok v tomto rozpočtu měla být nula. Nestalo se tak a financování sociálních služeb neustále v pořádku není. Při převedení této dotace, která je nemandatorním výdajem, na kraje, dochází podle mě i ke střetu zájmů. Já věřím tomu, že ministerstvo vypracovalo metodiku, která je závazná pro rozdělování těchto financí pro různé typy zřizovatelů. Přesto se neubráním poznámce, že pokud je někdo zároveň poskytovatelem dotace a zároveň zřizovatelem sociální služby, tak podle mne je ve střetu zájmů. Zároveň je známo, že v prvním stupni příspěvku na péči dochází k největšímu úniku prostředků mimo systém poskytování sociální péče, a to až do výše 75 % mimo systém. Věřím, že se za kontrolní výbor této informace dočkáme a také si ji budeme moci sdělit na výboru sociálním, kam také doporučuji, aby tento tisk byl propuštěn.
Předložená novela modernizuje NZIS především tak, abychom získali možnost analyzovat již dostupná data, například zdravotních pojišťoven, a nemuseli je redundantně sbírat v jiných systémech a zatěžovat tak administrativně odborný personál. Vedle dílčích zpřesnění dochází ke změně vymezení správce NZIS. Navrhuje se tedy, aby NZIS měl ze zákona určeného jednoho správce, a to Ústav zdravotnických informací a statistiky. Vedle již zmíněných registrů se dále zřizuje Národní registr hrazených zdravotních služeb a Národní registr zdravotnických pracovníků. Jejich zřízením chceme vyplnit bílé místo v oblasti dostupnosti dat pro hodnocení kvality péče a také vybudovat nezbytnou datovou základnu pro optimalizaci systému úhrad za zdravotní péči. Předložená novela zákona č. 372 tak přinese nezbytně potřebnou nezávislou kontrolu nad veřejnými financemi, které do systému zdravotní péče vkládáme, a umožní transparentní a na datech založenou analýzu a optimalizaci úhradových mechanismů. Získáme datovou základnu pro hodnocení kvality péče, aniž bychom navyšovali administrativní zátěž zdravotníků. Samozřejmostí ovšem musí být velký důraz na zabezpečení a ochranu dat. Chci všechny ubezpečit, že této problematice věnuje ministerstvo velkou pozornost. Předložená novela zákona o zdravotních službách těmto obecným právním předpisům jednoznačně podléhá, není tedy na místě obava, že by se zpracování dat vymklo kontrole. Ostatně již dnes takto zpracovávají data samotné zdravotní pojišťovny a předložená novela nevytváří žádný zcela nový mechanismus. Bezpečnostní systémy NZIS při nakládání s daty jsou předmětem pravidelného auditu. Ministerstvo zdravotnictví chce v této věci i nadále postupovat maximálně otevřeně. Nad NZIS je nyní zřizována dozorující etická rada, která bude kontrolovat všechny kroky při vývoji informačních systémů, jejich zabezpečení a také analýzy dat. Kontrola NZIS tak bude zcela transparentní a nebude pouze záležitostí Ministerstva zdravotnictví. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu ministrovi.
Pozměňovací návrh paní poslankyně Pastuchové se jedná o jeden konkrétní stav, který by měl být také sledován v tomto zákoně.
Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásila paní poslankyně Jana Pastuchová.
Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, vážené kolegyně, kolegové, ráda bych se v souvislosti se zákonem o zdravotních službách více zaměřila na zkvalitňování urgentní přednemocniční i nemocniční péče o kriticky nemocné pacienty. Náhlá zástava oběhu je kritickou situací, jejíž úspěšné řešení v podobě resuscitace je podmíněno správnou a rychlou reakcí záchranného systému. Kvalita resuscitace je dokonce považována za jeden z nejvýznamnějších ukazatelů kvality práce záchranných služeb. V tomto ohledu je zásadní sledovat klíčové parametry spojené s náhlou zástavou oběhu a resuscitací včetně monitoringu neurologického stavu pacientů po příhodě. Považuji proto za velice žádoucí, a nejen já, existují od roku 1997 i mezinárodní doporučení, aby i v České republice byl zřízen Národní registr přednemocničních náhlých zástav oběhu a Národní registr nemocničních náhlých zástav oběhu. Existence těchto registrů by výrazně zjednodušila, přesněji řečeno vůbec umožnila plošně realizovat zmíněné sledování včetně možnosti vzájemného národního i mezinárodního porovnání. Jsem přesvědčena, že by zřízení registru mělo pozitivní dopady na kvalitu urgentní přednemocniční i nemocniční péče o kriticky nemocné. Můj návrh je součástí pozměňovacího návrhu, ke kterému se přihlásím.
Děkuji paní poslankyni Pastuchové. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Ludvík Hovorka.
Děkuji za slovo. Tento zákon dlouhodobě sleduji už od roku 2008, kdy se vlastně poprvé objevil. Tehdy ty zákony nebyly projednány ve Sněmovně. Systém ale nikdy nebyl funkční a nebylo možné posoudit jeho dopady.
Vážený pane předsedající, vážená vládo, paní a pánové, kolegyně a kolegové, račme se vzpamatovat! To, co tady probíhá - a dneska to graduje -, může značit taky to, že tahle ta Poslanecká sněmovna velmi brzy nebude schopna již cokoli projednat! To na straně jedné. Na straně druhé, možná, pravda, v rámci - ale velmi tenkých - hran jednacího řádu probíhající obstrukční jednání, nebo jednání, které by za obstrukční mohlo být považováno. Koalice a opozice si přestaly naslouchat. Takže říkám, račme se vzpamatovat. Uvědomme si, proč tady od voličů jsme vysláni. A pojďme také zkusit pokročit dál než na ty tři, čtyři nebo pět věcí, které jsme v rámci již druhý týden probíhající schůze snad konečně taky projednali. Podle mě je ta výkonnost velmi nízká a čím dál tím více se utápíme ve sporech. Příkopy, které budou mezi koalicí a opozicí vykopány, vyhloubeny a jsou prohlubovány, brzy můžou být takové, že již nebudeme schopni se na čemkoli domluvit. Položme si otázku, jestli to chceme, jestli to chceme už teď a jestli to vůbec bude mít nějaký význam. Pakliže ano, pokračujme v tom, co děláme doteď, a nadále se hádejme. Však ona ta prestiž Poslanecké sněmovny mezi občanstvem velmi, velmi poroste. To bude výsledek naší práce.
Děkuji za slovo. Proto je tady nějaká možná varianta. Je to porada klubu Úsvit.
Vyhlašuji přestávku. Hlasování 89 - kdo souhlasí s námitkou proti postupu předsedajícího? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.
Chci připomenout slova, která tady velmi často používá ministr financí. Nám se to nelíbí." Má na tuto kritiku plné právo. Pokud zazní návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona, tak si řekněme, o čem skutečně hlasujeme. Budeme hlasovat o tom, že se zvyšuje sazba DPH. O ničem jiném. Takové žonglování se slovy, že my jsme sice daně nezvýšili, ti, kteří zvýšili, to byl velmi špatný a chybný krok. Tento náš návrh snižuje DPH všem. Slyšeli jsme z jedněch úst dvojí zdůvodnění. Chci říct, že ty skutečně malé hospody, ti skutečně malí hostinští nejsou plátci DPH. Nevím, čí služba je pivo. Já službu chápu trošku jinak. Za sebe říkám proč ne. A my říkáme dobře, ale pořád je lepší mít dvě sazby než tři sazby. Pokud by byla jedna sazba, což je náš dlouhodobý programový cíl, tak všechny tyto debaty odpadnou.